Myslím si, že se na ní můžeme dohodnout, když to bude takový malý celek, který o tom bude hovořit, co potřebujeme ještě doplnit, můžeme to vyargumentovat, můžeme se přesvědčit, že ano, nebo že ne. Ale já jsem přesvědčen, když to takto otevřeme, že tu největší chybu, kterou tento zákon má, odstraníme a že se zase vrátí do českých zemí něco, co já vnímám jako velmi významnou změnu proti většině zdravotnických systémů. Není možné říkat: nikde to není. A já jsem přesvědčen, že to dobré je a že by se to tam vrátit mělo. To je moje stanovisko.
Je 18.29, budeme pokračovat ve schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že byla ukončena rozprava v tomto bodě. Já vás tedy všechny odhlásím a poprosím o opětovné přihlášení. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Já poprosím o nastavení potřebného kvora. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji všem.
To ovšem neodpovídá významu, který tato změna má. A pokud toto skutečně státní ústav potřeboval, tak to měl předložit ve Sněmovně, ve sněmovním výboru, a zajisté by se o tom vedla přiměřená diskuse. V závěru chci ještě říct, že jsme dostali spoustu mailů, ale jeden mail zde chci skutečně zmínit. Nestává se často, že bychom dostali dopis z Americké obchodní komory, která by podporovala nějakou verzi zákona, ale stalo se to už minimálně dvakrát. A tady jsme dostali dopis, kterým je nám předkládáno, že ta nejlepší možná verze je verze senátní. Takže chci říct, že pokud chceme skutečně omezit to, co dneska funguje, tu monopolizaci trhu a omezení dodávek jenom určitým lékárnám a určitým distributorům, tak si myslím, že je potřeba podpořit tak jako minule senátní verzi. A doufám, že takto většinově také učiníme. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám pana poslance Jiřího Štětinu, aby vystoupil v rozpravě, a připraví se pan poslanec Leoš Heger.
Navíc jsme tady slyšeli mnoho rozumných a pravdivých slov. Čili já budu mít jednoduchou úlohu. Vážené dámy a pánové, o co jde. Čili jedná se o to, aby byl zachován finanční tok tak, jak je. Než jsem si udělal nějaký názor - a samozřejmě podotýkám odborný, protože tady není politika. Já se domnívám, že nemůžeme dopustit, abychom nepřijali žádný zákon. A kdybychom ho neměli, tak je to prosím vás naše prohra. Já to považuji za zločin. To je elementární lék, který nám velmi pomáhá. A samozřejmě dnes, pokud máme tato bronchodilatancia, tak samozřejmě už ani nevíme, co to je úmrtí na astma.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě, pan poslanec Leoš Heger. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, vážený pane ministře, dámy a pánové, dobrý podvečer. Chtěl bych předem ujistit pana ministra, přestože mám odlišný názor od toho, co říkal, že jsem optimista, protože jeho předchůdce pan kolega Němeček ukázal i se shozeným kuřáckým zákonem, že je sociální demokracie šikovná a schopná ten zákon prosadit v předělané verzi do jednoho týdne. Tak snad to dopadne dobře. Já si také myslím, že ten zákon je potřeba, zejména pokud jde o tu transpoziční část. Za to samozřejmě pan ministr Ludvík nemůže, že to takhle bylo provedeno. Bylo to jistě v dobré vůli. Ale stává se to zde opakovaně.
Nyní tedy pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Kostřica.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane senátore, stejně jako můj předřečník musím konstatovat, že tento zákon, tato novela musí být přijata v nějaké podobě. Je prostě pro náš systém nezbytná. A potom vnímám to, co říkal kolega Skalický, jako druhé zásadní analyzování těchto materiálů. Já jsem také přesvědčen, že celá ta hysterie okolo tohoto zákona se opírá o věci, které jsou nepodstatné. Není podstatné dva dny, nebo bezprostředně. Já rozumím tomu, že pro lékárníka je problém, když si přijde pacient pro lék, aby mu řekl "já vám ho opatřím bezprostředně". Ale je to nepodstatné. Zcela zásadně se domnívám, že problémem tohoto zákona není reexport léků. Protože ani jedna verze ho neřeší tak, aby mu zabránila. Ani jedna verze ho neřeší tak, aby mu zabránila. Samozřejmě jako všichni ostatní, byl jsem zaplaven celou řadu emailů, tak jak tomu říká pan ministr, jedné lobbistické skupiny. Je to otázka vlastně technicistická, kolikrát dokážete odeslat pod různým názvem stejný text. Proto jsem se snažil s tou problematikou seznámit. Já jsem přesvědčen o tom, že malé lékárny mají své místo v našem zdravotnickém systému. Byl bych velmi nerad, kdybychom skončili tím, že bychom zde měli jenom velké řetězcové lékárny a každý by si sedl do autobusu a dojel by si do nějakého makra, kde by si to v 11 hodin večer opatřil ať již za přímou platbu, nebo na recept. Myslím si, že komunikace pacienta s lékárníkem má něco do sebe, a není to sentiment. Není to sentiment, je to skutečnost, kterou znám, protože pacienti dodnes mají toho lékárníka jako jednoho ze svých poradců ve svých zdravotních problémech. Viděl jsem, jakým mechanismem - z dokumentací, z objednávek a potom z toho řešení, jak ti velcí distributoři přistupují k těm malým lékárnám. A samozřejmě že naprosto jasně vyplývá, že jejich zájem je na velkých objemech. Je mi jasné, že nad tím, co říkám, může někdo kroutit hlavou, že ne, a někdo jiný může přikyvovat. Volit ze dvou zel to menší je to nejhorší, co může poslanec dělat. Jestli mám pravdu, nevím, ale po zvážení všech fakt, která jsou na stole, jsem se rozhodl takto a se mnou náš poslanecký klub.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Samozřejmě že se mnohé z nich opakují. Jenom pouze ve dvou případech jsem se doslechl, že jsou spokojeni s touto věcí. Protože kdybych byl na straně reexportéra, tak bych se snažil zejména - naprosto logicky - oslovit toho distributora. Mohu vám říct, že třeba jako lékař v některých případech jsem raději volil jiný druh léku, který byl sice také možný, ale nebyl tak efektivní jako jiný, protože jsem viděl, že ten pacient ho v dohledné době není schopen sehnat.
Jak víte, v médiích bylo uvedeno, že Ale je tomu právě naopak. Kdybychom zákon schválili bez úprav, došlo by k rozporu, na který nás upozornil přímo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který uvedl, že poslanecký návrh je v příkrém rozporu se zásadami ochrany hospodářské soutěže. Šlo hlavně o zavedení kontraktační povinnosti pro výrobce léčiv a s tím spojené posilování postavení distributorů spolu s nízkou kontrolovatelností dodávek léčiv ve vztahu k tržnímu podílu distributorů. I proto jsme vyhověli těmto připomínkám. Ještě jedna poznámka k distribuci léků. Bylo by chybné v zákoně přímo uvádět, že je nutné některé léky dodávat do dvou pracovních dnů, protože to zkrátka u některých léků není technicky možné, a to například v těch případech, kdy výroba trvá několik týdnů. Tím je míněno bezodkladně, neprodleně. Používá se to i v jiných právních souvislostech. K bodu 3 pozměňovacího návrhu. Záměrem navrhovaného pozměňovacího návrhu je upřesnit pro příslušná ustanovení navrhovaného zákona výjimku z obecné účinnosti tohoto zákona. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych závěrem vás poprosil o pochopení této situace. Vím, že legislativní proces je složitý. A samozřejmě je to otázka všech senátorů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale je to otázka i určité zodpovědnosti vůči občanům, kteří nás do těchto institucí vyslali.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. První tedy vystoupí paní poslankyně Marková.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych tady krátce přednesla stanovisko poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy k tomuto vrácenému návrhu Senátem. V souvislosti s vrácením novely zákona o léčivech ze Senátu se opět rozvířila debata o tzv. reexportech léčiv a přístupu pacientů v České republice k potřebné léčbě. Evropské státy se k paralelnímu vývozu chovají naprosto rozdílně podle toho, jak jsou u nich léčivé přípravky drahé. Státy s vyšší cenovou hladinou dovozy spíše podporují, protože tím mohou ušetřit plátci péče i pacienti. Země, které vývozu brání, mají léky levnější a díky jejich vývozu se pak mohou stát pro pacienty hůře dostupnými. Právě mezi tyto země se řadí Česká republika a Slovensko. Náš nejbližší soused, Slovensko, ale přijal proti reexportům přes kritiku EU taková opatření, aby této neblahé praxi skutečně zabránil. Jejich úprava se týká pouze léků regulovaných úhradou z veřejného zdravotního pojištění a případný vývoz je možné uskutečnit pouze na základě rozhodnutí a jménem držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. Zcela se tedy obchází distributor. Lékárnám se současně ukládá povinnost vydat lék výhradně pacientovi. Je jasné, že nelze házet všechny lékárny do jednoho pytle a musíme rozeznávat ty s distribučním povolením od těch na našich náměstích a v ulicích malých měst, které někdy v konkurenci bojují o přežití a o to, aby pacient měl přístup ke svým potřebným lékům. Je příznačné, že současná vládní koalice ve shodě s pravicovou opozicí odmítly můj pozměňovací návrh k novele tohoto zákona, který přesně kopíruje slovenskou předlohu a byl připraven spolu i s pacientskými organizacemi. Nyní nás čeká opětovná diskuse nad verzí senátní. A jsme právě uprostřed této diskuse, proti které bojují především lékárníci. Dokonce zorganizovali svým způsobem nátlakovou akci. Z celé republiky nám jsou do poslanecké pošty přeposílány žádosti o přijetí původní sněmovní podoby. Lékárníci se tak stali součástí jedné bojující lobby proti druhé s tím, že se i oni staví za kontroverzní podobu zákona, která ve skutečnosti nic neřeší. Může totiž paradoxně působit jako podpora vývozu tam, kde úmysl distributora nebo lékárny s distribučním oprávněním nebude zajistit takto vyžádané zboží právě českým pacientům. Jedinou cestou, jak se doopravdy vypořádat s paralelním vývozem léků, zamezit nemravným miliardovým ziskům a zabezpečit potřebné léčivé přípravky pro české pacienty bez zbytečných nároků na veřejné finance, je přijmout takovou podobu zákona, jakou má dnes Slovensko.
Já nemohu nereagovat na paní profesorku Válkovou. Nezlobte se na mě, paní profesorko, ale musím reagovat. Navrhoval to klub KSČM a my jsme to podporovali. Ale kdo byl ten, který říkal ne, to bude akorát platit nějakého předsedu, bude to stát Sněmovnu peníze, udělejme podvýbor pro Ústavu, to splní stejnou funkci a ušetříme plat jednoho předsedy? A uplynulo tři a půl roku, vy teď, v naprosto nesmyslný čas, přicházíte znovu s tímto návrhem, který jste na počátku volebního období odmítli, a ještě říkáte škoda, že se nedostane na zákon o advokacii. Budeme tady tím ztrácet čas. Buď vznikne, nebo nevznikne ta komise, a když vznikne, tak bude úplně k ničemu, protože vůbec nic nestihne projednat. A kdyby ten bod nebyl zařazen, my jsme pro něj nehlasovali jako sociální demokraté, tak jsme v tuto chvíli měli projednaný bod o advokacii.
Děkuji, pane předsedo, za dodržení času. Konstatuji, že pan ministr to nevydržel a využije svého přednostního práva, ačkoliv se původně hlásil řádně. Pane ministře, máte slovo.
Dovolte, abych i já řekl několik poznámek k tomuto tématu a k tomuto návrhu stálé komise pro Ústavu. Upřímně říkám, že tento návrh nepovažuji za rozumný. Myslím si, že ve Sněmovně speciální orgán pro diskusi o ústavních otázkách nechybí. Byť souhlasím s panem místopředsedou Filipem, že tato komise by měla smysl, ale na začátku funkčního období. Chtěl bych také upozornit a možná poprosit o případnou odpověď na to, že tento podvýbor, o kterém jsem mluvil, byl zřízen jako partnerský orgán k senátní komisi pro Ústavu, a to právě proto, aby mohl vést diskusi nad případnými změnami Ústavy. A pokud bychom zřídili nyní stálou sněmovní komisi, tak bude duplicitní vůči podvýboru. To pak budeme ten podvýbor rušit po třech letech kvůli tomu, že na konci funkčního období vznikne stálá komise, nebo ten podvýbor budeme nějak upravovat? I z toho titulu mi to přijde zbytečné a nelogické. Není to proto, že bych chtěl mermomocí nějakou změnu Ústavy, ale zajímá mě, zda je potřeba nějaká komplexnější změna, tak jak může vyplývat z dosavadní ústavní praxe. A v tuto chvíli mezi odborníky vnímám převládající zdrženlivost ohledně nějaké podstatné revize Ústavy. A proto se mi nezdá, jak jsem již říkal, opakuji, vytvářet ve Sněmovně nový orgán na pár měsíců. Ale v únoru, protože zítra máme únor, v únoru 2017 to opravdu považuji za nesmysl, který prostě nemá logiku právě i z toho časového důvodu.
Já vám také děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče.
Byla zvolena cesta podvýboru, který ne vždycky a ne efektivně mohl plnit úlohu partnera pro senátní komisi. Ty ostatní kromě jedné změny, která skončila v Senátu, byly buď zamítnuty, anebo nějakým způsobem odmítnuty rovnou zde na půdě Poslanecké sněmovny. Ponejvíce se to týká tří okruhů. Je zde stykový zákon, který nakonec předložil Senát Parlamentu České republiky a který není zcela ideální, protože vnáší do té rovnováhy parlamentního systému České republiky určitou nerovnost mezi oběma komorami Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane poslanče.
Připraví se kolega Rom Kostřica.
Děkuji ještě jednou za slovo. A dovolte mi, abych se omluvil paní senátorce Emmerové, vašim prostřednictvím, pane místopředsedo. Byla to i moje chyba, že jsem si neuvědomil, že má vystoupit dříve. Chtěl posunout úroveň našeho vzdělávání lékařů k vyšší efektivitě, ale ta jeho implementace se nepovedla. Byl to jeden z posledních nových zákonů, který byl předkládán Parlamentu, a trval velmi dlouho, a přesto se to nepovedlo. To, co aktuálně brzdí přijetí zákona, je pravděpodobně především struktura základních specializačních oborů, která by měla zachovat dostatečně široký záběr jednotlivých oborů a bránit atomizaci medicíny. Zatímco u ostatních změn, které ta novela přináší, došlo k poměrně rozumného konsenzu v té době, když se ten zákon připravoval. Druhou věcí, kterou já jsem pokládal za mimořádně dobrou, je, že je zavedena možnost vícestupňové akreditace. To znamená, že menší nemocnice se mohou velmi snadno nyní akreditovat pro základní kmen v příslušném oboru, o který mají zájem, aby ho vyučovaly. Jak se to bude dařit v našem prostředí, já nevím. Možná to bude chvíli trvat, než se to vyvine. Ta konkrétní neshoda, která vznikla a která iniciovala vášnivou debatu v Senátu a výsledný odpor, se týkala členění základních oborů. A vyvinuly se velmi paralelně s tím evropským statutem, kde počet 43 oborů, tak jak je navrhováno u nás je naprosto, naprosto standardní. Týkalo se to zejména interních oborů. Přičemž obor, který se odvíjí z interny, kardiologie, byl i nadále zařazen jako obor základní, zatímco jeho sesterský, velmi podobně mocný obor gastroenterologie byl zařazen jako obor nástavbový.
Vůbec, ale vůbec žádným způsobem se nezaobíráme tím, jakým způsobem je potřeba jednat o Ústavě České republiky. Ale v tomhle ohledu se na mě nezlobte, tam jsou mnohem důležitější zákony než ten, který byl zařazen na zítřek. Protože nemohu nepřipomenout, že tam máme zpátky ústavní zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Copak si neuvědomujete tu ostudu, kterou si udělala česká politická scéna, zejména ti, kteří v Senátu hlasovali proti tomu návrhu, který tady prošel, abychom vůbec mohli zabezpečit potřebnou kontrolu v České republice? A máme tam mimo jiné tři zákony, které by měla taková komise projednávat. Zákon o Ústavním soudu, i když není ústavní, to je zákon obyčejný, ale podle mého soudu patří na projednávání takové komise. Je tam právo shromažďovací, které je jedním ze základních lidských práv. Pokud jde o mezinárodní smlouvy, myslím si, že do té komise nepatří z jednoho prostého důvodu. Protože sjednávání mezinárodních smluv je u nás jiné. My potom provádíme pouze ratifikaci nebo neratifikaci takové smlouvy. Ano, i já jsem argumentoval tím, že kontinuálně pracuje komise Senátu, která se týká právě Ústavy a jednotlivých parlamentních procedur. To jsem říkal. Ale neodhlasovalo se to. Na příští schůzi zařadíme nominace, možná schválíme členy té komise a možná i předsedu, pokud se o to nepohádáme, protože tady máme zkušenost, že i vyšetřovací komise dlouhou dobu neměla svého předsedu. Víte, já opravdu mohu být rád, že je tady znovu ten návrh, ale osobně nejsem přesvědčen, že v tuto chvíli je aktuální. Aktuální bude pro Poslaneckou sněmovnu zvolenou v podzimních volbách, až je prezident republiky vyhlásí. Neprojednané ústavní návrhy na plénu Poslanecké sněmovny, a jestli se jimi bude zabývat. Mě obtěžuje, když mám odpovídat novinářům na to, jestli bude, nebo nebude projednán vládní návrh o referendu. Podotýkám vládní návrh o referendu. Považuji ten návrh za pozdní lítost. Omlouvám se navrhovateli, ale v každém případě bych požádal všechny ty, kteří budou v této Poslanecké sněmovně po volbách na podzim letošního roku, aby takovou komisi zřídili, protože její práce bude nanejvýš potřebná. Naše komise nemůže být kontinuální, protože platí princip diskontinuity Poslanecké sněmovny, ten nelze porušit. Považuji tento návrh skutečně za pozdní lítost.
Děkuji. Je to pozdní lítost, samozřejmě ta komise měla být dávno zřízena. Takže já skončím radši svoji faktickou poznámku.
Já také děkuji.
Jaké je stanovisko ministra? Je pro sněmovní, nebo pro senátní verzi? Já to nemám rád. Jaké důvody vedly ke změně stanoviska? Mé stanovisko je úplně jednoduché. Senátní návrh jde proti zájmům a potřebám malých a nezávislých lékáren. Tak to prostě je! V tomto případě je to úplně stejné. Zeptejte se těch malých, jak se toho bojí, jestli ti malí jsou pro senátní, nebo pro sněmovní verzi. Ta odpověď je úplně jednoduchá. Jsou pro sněmovní verzi. Ty malé lékárny jste nepřesvědčili, že senátní návrh jde proti jejich zájmu a proti jejich dalšímu působení na trhu. Takže ministr hájí zájmy velkých. Změna ministra znamená co? Je to vládní návrh. Mně by to vůbec nevadilo. Ono v tom podtextu, jak oni říkají, aby něco prošlo, tak co nám vlastně říkají?